Já bych chtěl jenom velmi krátce reagovat na to, co tady bylo řečeno. Víte, tady bylo řečeno, že jsme mohli určitě něco udělat a mohli jsme ten úsek zúžit. Nebo rozšířit. Nemohli! Prostě tam ta firma zanechala výkop.
Zatížení živnostníků a malých a středních podnikatelů je totiž v současnosti již tak vysoké, že ho není možné již více navyšovat. Ústavní soud karenční dobu v pololetí 2008 zrušil. Proč Ústavní soud karenční dobu zrušil? Je nepřípustné, aby stát pouze vyžadoval splnění povinností ze strany zaměstnanců, v daném případě plnění pojistného, a nedbal přitom ochrany jejich zájmů, postihne-li je zmíněná událost v podobě pracovní neschopnosti. Systém nemocenského pojištění by neměl sloužit ke krytí deficitu státního rozpočtu. Občany, kteří toto právo nemohou bez své viny vykonávat, stát v přiměřeném rozsahu hmotně zajišťuje. Podmínky stanovuje zákon. Článek 30 Listiny upravuje právo občanů na přiměřené hmotné zabezpečení ve stáří a při nezpůsobilosti k práci a právo každého na takovou pomoc v hmotné nouzi, která je nezbytná pro zajištění základních životních podmínek. Proč toto cituji? Z výše uvedených ustanovení plynou dva zásadní principy. A jak jsme za SPD navrhovali a o našem návrhu se tady hlasovalo a byl zamítnut, jediné spravedlivé řešení, a také, jak vidíme, které odpovídá Ústavě, je, aby se nemocenská proplácela z nemocenského pojištění. Je dost iluzorní představa, že tím stát nebo systém něco šetří. Každý ví, že přecházené nemoci se v budoucnu projevují v daleko horší podobě, ať už v kardiovaskulárních chorobách, tak v oslabení imunity, které následuje rakovina.
Prosím, máte slovo.
Děkuji. Vážený pane předsedo, ctěná Sněmovno, vážená vládo, jenom technickou poznámku.
Paní poslankyně Gajdůšková vystupuje ve stylu sociální demokracie, že něco je zadarmo. Ten jste ruku v ruce odmítli. Takže není pravda, že to nebude mít dopad na náklady zaměstnavatelů. Ti samí pak budou říkat: proč se nezvyšují mzdy? A když už sociální demokraté to chtěli, tak měli přistoupit na ten kompromis, aby to kompenzovali zaměstnavatelům. Ano, nebo ne?
Děkuji za naprosto přesné dodržení času a nyní tedy s řádnou přihláškou do diskuse paní poslankyně Šafránková.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, senátoři zamítnutím návrhu zákona o zrušení tzv. karenční doby mimo jiné opět poukázali na jistý závažný rozpor a deficit této předlohy, na který jsem ostatně opakovaně jménem svým i jménem klubu SPD upozorňovala již během projednávání této předlohy v Poslanecké sněmovně.
Je podstatné, aby vláda zde ve Sněmovně vysvětlila, proč přistoupila a podpořila globální kompakt OSN o uprchlících. Dále by vláda měla vysvětlit, proč v případě tohoto globálního kompaktu OSN o bezpečné, řízené a trvalé migraci zaznívala ze strany předsedy vlády Andreje Babiše a ministra zahraničí Petříčka naprosto rozdílná stanoviska. Vláda něco jiného říká lidem a něco jiného v otázce migrace dělá. Pro SPD je to velmi závažná věc. Oba pakty OSN spolu velmi úzce souvisí a rozdílné stanovisko vlády v těchto případech postrádá logiku. Vzniká dojem, že snad vláda ani netušila, že jde o dva rozdílné pakty. Problematika migrace je dnes zásadní celosvětové téma. Přístup k této otázce je zásadním střetem globalistů a vlastenců. Nejde tady o humanitu, ale o snahu globalistů využívat a vyvolávat globální krize, které využijí ke zničení suverenity národních zemí tak, aby mohli vytvořit globální multikulturní světový řád. Uvedené globální pakty jsou produktem těchto falešných a nebezpečných koncepcí. Na půdě Poslanecké sněmovny je třeba zcela vyjasnit postoj České republiky k oběma těmto paktům a já vás zde chci požádat, abyste prosím podpořili zařazení tohoto bodu na schůzi.
Jenom se zeptám: zařadit nový bod. A termín nějaký, pevné zařazení ano, či ne?
Děkuji za slovo, pane předsedo. Dámy a pánové, je nepochybné z posledních zpráv z veřejných zdrojů, že Kancelář prezidenta republiky již několik let se intenzivně snaží ovlivňovat rozhodnutí nezávislých soudců. A to nikoliv v systémovém pohledu, jak by ty soudy měly pracovat, ale skutečně v konkrétním rozhodnutí v daných kauzách, které se Kanceláře prezidenta republiky přímo týkají.
Ještě jednou poprosím o klid. Slyším více hluku z levé strany sálu.
Nemůže mlčet za předpokladu, že jí to nevyhovuje. Je docela dobře možné, že v téhle Sněmovně je většina poslanců, kterým vyhovuje destrukce právního státu. Nicméně jsem přesvědčen, že pokud nám záleží na tom, aby nedocházelo k destrukci právního státu, aby se arogance moci nesmála do ksichtu vládě práva, pak pevně věřím, že budeme projednávat bod, který si dovoluji navrhnout, a to je bod Ovlivňování soudců Kanceláří prezidenta republiky. A velmi vás prosím, abychom nerezignovali na tenhle bod, aby nám jako ústavním činitelům a zástupcům moci zákonodárné nebylo jedno, že tady dochází k znásilňování pilíře právního státu, nezávislosti moci soudní. Ale je to samozřejmě rozhodnutí každého z nás a každý z nás jsme skládali svůj ústavní slib. Ten přívlastek, který tam patří, je přívlastek "nacistický". A já mám velkou prosbu: Nemohli byste si vy, čeští náckové, tohle vyřídit s německými nácky a netahat nás do toho? Nás české demokraty s německými demokraty? My už se bez vás nějak dohodneme.
Tak, s přednostním právem pan předseda Bartošek. Já jenom rychle přečtu omluvu.
Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, na posledním jednání Poslanecké sněmovny jsme zařadili na program nový bod a tím byl návrh na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyhodnocení vlivu autoritářských režimů na vnitřní záležitosti českého politického systému. Vzhledem k tomu, že se jedná o suverenitu České republiky a bezpečnost naší země, tak vás žádám o podporu tohoto bodu, aby se vyšetřovací komise mohla rozeběhnout a mohla začít pracovat.
Já mám dva návrhy týkající se programu této schůze. Myslím si, že by to mohlo najít zde většinu. Ty chlapi, ženský prostě v té práci dělali to nejlepší a v koordinaci s hejtmanstvím a se všemi, co tam pracují, odvedli nejlepší práci. To, že ŘSD není v nejlepší kondici, to asi víme. ŘSD na tom tak ještě není. V zákonných limitech, které jsou, tam ta práce probíhá. A to, že může někdo někoho vyhazovat ze stavby - ano může. Někdy se vyhrává, někdy prohrává. Jestli se nepletu, když České dráhy odmítly převzít od Škodovky vlaky, respektive zaplatit jim, nakonec zaplatily po soudech víc, než kdyby v danou chvíli zaplatily. Jinde, když Praha odmítla platit za Blanku, tak zatím všechny arbitráže v miliardách ustála. Je to vždycky věc, která je na zváženou. Ale já bych ocenil, pojďme se bavit o dálniční síti jako celku. Pojďme se prosím bavit o tom, jak pomůžeme rozvoji dálniční sítě, pojďme se bavit o tom, kdo to zafinancuje. A je to pro mě více než tady dělat tuto estrádu na téma "jsem poslanec z jednoho kraje a potřebuju to vzkázat do kraje". Ono jim to prostě občas jde. Je to bezpečnější, tam se to povedlo. A říkám, potrestejme ty koordinátory té stavby, ale netrestejme ministra.
Děkuji. A nyní dvě faktické poznámky.
Já chci reagovat na vystoupení teď kolegy pana poslance Dolínka. A říct tady, že tady líčí nějaké dojemné historky, si myslím, že není korektní k tomu, co jsme slyšeli. Není to jenom o tom řediteli dané organizace.
Já také děkuji. A prosím pana poslance Kaňkovského s faktickou poznámkou.
Dobrý večer ještě jednou. Musím říct, že si ho vážím za spoustu jeho racionálních výstupů tady ve Sněmovně, ale musím říci, že mě dneska opravdu překvapil. Jsem lokální poslanec Vysočiny. Já se za to vůbec nestydím. Jestli se tady budeme častovat těmito podle mě naprosto iracionálními označeními - 500 tisíc obyvatel Vysočiny je nějakých méněcenných? A pak je potřeba si uvědomit jednu zásadní věc. V té koloně nestáli lidi z Vysočiny, těch tam stála jenom malá část. Ale tam stáli lidi z poloviny Moravy. Senioři a děti, ti tam skutečně byli. To není žádný výmysl. A také jsem dělal několik let ředitele nemocnice. A v každé takovéhle organizaci musíte velmi dobře nastavovat bezpečnostní opatření. Protože pokud je nenastavíte, tak se jednou stanete tím, na koho bude podané trestní oznámení, že jste ty bezpečností procesy nastavené neměl. To přece nemůžete myslet vážně! Takže já bych vás chtěl velmi a teď jenom velmi zdvořile požádat, zkuste příště přemýšlet o tom, jakým způsobem budete útočit. Tohle skutečně nebylo věcné.
Děkuji za přesné dodržení času.
Pojďme se věnovat tomu, co tady je.
Určitě je v pořádku, že tady hovoříme o zájmech věřitelů, protože oni mají ty peníze dostat zpátky. Je nás deset milionů. To je pětina občanů České republiky. A má samozřejmě několik rovin v rámci toho, jak můžeme sledovat dopady, dopady tohoto faktu, dopady tohoto fenoménu. Když se podíváte na korelace mezi tím, kde jsou lidé nejvíce zadluženi, a jak volí, tak vidíte, že více inklinují k extremismu. Má to dokonce tak závažné dopady, že někteří bezpečnostní experti hovoří o bezpečnostním riziku pro náš budoucí demokratický vývoj. Má to samozřejmě obrovské ekonomické dopady. A všechny tyto okolnosti nás všechny stojí opravdu miliardy korun. A ohrožuje to náš demokratický vývoj. Takže je určitě velice dobře, že tomu věnujeme dostatek pozornosti. Všichni víme, jaká je úroveň finanční gramotnosti. Určitě všichni jsme se s tímto seznámili. Já bych chtěla říci, že určitě kromě těch dětí, které opravdu jsou v tom nevinně, a je dobře, abychom pro ně našli východisko, a mezi těmi dlužníky je jich odhadem několik desítek tisíc, tak všichni ti dlužníci nesou svůj podíl viny na tom, že jsou v té situaci, v jaké jsou.
Dámy a pánové, prosím o klid.
To všechno je dobře do budoucna. Ale ten stav i tak je nesmírně závažný a stojíme před tím, abychom si položili základní otázku, jak dosáhnout toho, aby co nejvíce dlužníků uhradilo co největší možnou část svých dluhů, aby co nejvíce věřitelů dostalo co nejvíce z toho, co jim patří, a aby se co nejvíce těch lidí, kteří jsou dneska v té dluhové pasti, vrátilo do zaměstnání, platili daně, starali se o své děti, měli bydlení. A to si myslím, že má být naším cílem.
Vy jste říkal, že mi nebylo rozumět.
Žádného dalšího přihlášeného do rozpravy nemám. Ptám se, jestli se někdo ještě hlásí. Není tomu tak, takže rozpravu končím. Je prosím zájem o závěrečná slova - pane ministře, paní senátorko? Není zájem o závěrečná slova. Samozřejmě bych zazvonil a využil bych k tomu čas, kdy vás seznámím s omluvou. Jste všichni odhlášeni. Současně konstatuji, že k přijetí usnesení je potřeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců. S přednostním právem se hlásí pan předseda Chvojka.
Tak já bych chtěl jenom poprosit o malinkatou, drobnou, krátkou pauzičku na poradu klubu v délce maximálně pěti minut, to znamená v délce pěti minut.
Zazněl požadavek předsedy poslaneckého klubu ČSSD na přestávku v délce pěti minut.
Ptám se, kdo je pro tento návrh. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Nejprve budeme hlasovat o tomto zařazení. Tento návrh také nebyl přijat. Nyní budeme hlasovat o celku, máme začátek schůze. S přednostním právem pan předseda Kalousek.
Já už jsem se lekl, že o celku hlasovat nebudeme, protože před hlasováním o celku jsem chtěl sdělit naši pozici. Rozhodování nezávislých soudců je jedním z pilířů právního státu. Pokud se chcete, kolegové, tvářit, že vám to nevadí, tak neříkáte nic jiného, než že je vám právní stát ukradený. My jsme byli přesvědčeni, že Sněmovna o tom nemůže nediskutovat, že o tom nemůže vést debatu a že není možné, abychom přijali nějaké usnesení, co si o tom myslíme. Ale pak promiňte, pak z našeho pohledu jsme přesvědčeni, že jste se zpronevěřili svému ústavnímu slibu. Vy jste skládali slib na to, že budete respektovat Ústavu a právní řád České republiky. Vy jste se zachovali tak, jak jste se zachovali, podle mého názoru hanebně, a proto nemůžeme hlasovat pro návrh schůze jako takový.
Přistoupíme tedy k hlasování o schválení pořadu 26. schůze. Ptám se, kdo je pro. Návrh byl přijat.
Já jsem chtěl jenom říct, že není všem dnům konec. A věřím, že v tom případě to dozařazení nebude nikdo vetovat.
Návrh tedy počítá s tím, aby od 1. července 2019 zaměstnanci a zaměstnankyně v České republice měli obnovenou náhradu mzdy ve výši 60 % vyměřovacího základu, což je tedy laicky řečeno polovina mzdy, polovina platu, od prvního dne nemoci. Návrh nezapomíná ani na zaměstnavatele.
Mohli bychom postupovat tak, že nejprve promluví pověřený zástupce vlády, ale na základě dohody dám nyní slovo navrhovateli, to je pan poslanec Vít Kaňkovský, který tento bod uvede. Po něm vystoupí pan ministr dopravy Ťok. Předpokládám, že pan poslanec Kaňkovský bude následně ochoten stát se zpravodajem tohoto bodu. Děkuji. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Dobrý večer, vážený pane předsedající, vážení členové vlády, milé kolegyně, vážení kolegové. Jak dobře víte, tak bod zařazen na schůzi byl, nicméně k jeho projednání už následně nedošlo. Podle mého názoru je potřeba si na začátek říci, jakou hodnotou je pro nás lidské zdraví a jakou hodnotou je pro nás lidský život. To znamená, chceme diskutovat aspekty rozsáhlé rekonstrukce dálnice D1 se vším, co s tím souvisí. Je potřeba si také uvědomit, že ten úsek, který tam byl naplánován, měl 14 kilometrů v té původní verzi. A v obou směrech, jak ve směru na Brno, tak ve směru na Prahu, došlo ke zúžení na dva neplnohodnotné jízdní pruhy. Já osobně považuji to rozhodnutí už jenom z toho ohledu, že šlo o tak dlouhý úsek, za rizikové. Nechci teď tady polemizovat o tom, jestli to šlo, nebo nešlo. Známe ze zahraničí, že tam někdy opravují i delší úseky. Ale co považuji za podcenění situace, je, že na tom poměrně dlouhém úseku chyběly záchytné odstavné plochy i řešení možného přístupu integrovaného záchranného systému. A toto bylo problémem nejenom v tom zimním období, ale tento problém v tom úseku byl už dávno před nástupem zimy. Teď bych krátce časově shrnul. Jak už jsem říkal, na ten problém upozorňovali odborníci, upozorňovala na ně Policie České republiky, upozorňoval na ně Hasičský záchranný sbor. To je samozřejmě zásadní věc. Nicméně, a opět to tady musím zdůraznit - co je výše? To je potřeba si tady v té diskusi také říci. My jsme se sněhovou kalamitou ne zas až tak úplně let nazad bojovali už koncem října. To znamená, prostě ten sníh na Vysočině přijde. To znamená, to skutečně je klimaticky velmi nevýhodné území, kde se velmi často mění počasí. Velmi často tam dochází k náhlým klimatickým změnám. A proto zdůrazňuji, že to bylo neuvážené rozhodnutí Ministerstva dopravy, že povolilo omezení provozu i do zimního období. A je potřeba si také na rovinu říci, že to povolení bylo do 16. prosince. Dnes ráno jsem na tom úseku jel. Ale v žádném případě to nelze hodnotit tak, že už máme vlastně vystaráno a že už se v tuto chvíli tam nemůže nic stát. Ale to pouze říkám velmi v uvozovkách. Ano, zlepšila se ta situace. Přece jenom se v tuto chvíli jedná už o plnohodnotné, nebo ne úplně plnohodnotné, ale rozhodně širší pruhy. A samozřejmě je to na zvážení. Pokud ten člověk využívá i jiné dálnice v České republice anebo pokračuje někam dál, tak by se ho to samozřejmě netýkalo. A vyzývám pana ministra, aby se tímto návrhem zabýval.
Předtím než dojde k mikrofonu, pan poslanec Jáč se nám omlouvá od 20 hodin do konce jednání z pracovních důvodů.
Já nevyčítám panu ministrovi, že sněží. To se dá pochopit. Já na nikoho neútočím. My za KDU-ČSL jsme jasně řekli, že jsme připraveni k diskusi a chceme vědět a chceme také přispět k tomu, aby takovéto záležitosti, takovéto situace byly minimalizovány. Pokud bychom to brali tak, kdo začal vyřizovat stavební povolení, tak také. Takže když si promítnete, které stavby musel zahajovat pan ministr Ťok, tak jsou to ty stavby, které začal řešit Milan Šimonovský. Ale já se na něho nebudu odvolávat. Já jsem tady neseděl v té Sněmovně. KDU-ČSL měla dokonce přestávku v této Sněmovně. A já nebudu vyvolávat staré duchy.
Prosím nyní pana poslance Válka, který je řádně přihlášen do rozpravy.